Máme ambici dále dělat projekty pro policii, pro hasiče, pro resortní věci, pro stát. To si myslím, že je úkolem toho nového podniku, který by se měl odštěpit. Ústavní soud. Já bych nepředjímal jeho rozhodnutí, ale i kdyby náhodou tu část zákona zrušil, tak vliv na vznik toho státního podniku to nemá. Ten prostě vznikne a bude fungovat. Nemyslím si, že by tam měl být jakýkoli problém. To máte pravdu, tady s vámi nemůžu než nesouhlasit. Já to za přílepek nepovažuji. Žádám Sněmovnu o to, aby toto schválila, z prostého důvodu.
Diskuse byla, jak řekl pan ministr Chovanec přede mnou, vedena v poměrně korektním a věcném duchu.
Není tomu tak? Není tomu tak.
Na závěr bychom měli hlasovat o normě jako o celku.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury tak, jak byla přečtena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní tedy můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Eviduji žádost o odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami.
Stanovisko hospodářského výboru jako garančního je pozitivní.
Kdo je proti návrhu? Omlouvám se, omlouvám se. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Vaše stanovisko? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Posledním hlasováním bude hlasování o celé novele jako o celku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod
V tuto chvíli otevíráme další bod a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.
Já bych chtěl jenom vysvětlit, že jeden z mých předchůdců, pan ministr Kuba, udělal tu operaci trochu jinak, než je všeobecně vnímáno. A to, jestli se ty instituce spojují, je čistě na politické debatě.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme k hlasování. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a tudíž tímto tiskem se bude zabývat hospodářský výbor jako garanční výbor. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Není tomu tak, takže v tomto případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce okomentovat, jak by mělo být tohoto účelu dosaženo. V současné době je činnost fondu a podpora kinematografie financována především z vlastní činnosti a tzv. parafiskálních poplatků od soukromých subjektů, které mají svou obchodní činnost založenu na využívání audiovizuálních děl. Podpora prostřednictvím filmových pobídek je financována ze státního rozpočtu. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to participace státního rozpočtu. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Další zásadní změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí.
Pan ministr ho uvedl naprosto precizně. Já řeknu pár poznámek. Je to jedna z nejlepších reklam pro naši zemi. Dobrý film dneska dělá něco podobného jako dobrý sportovec. Takový svět prostě je. Zákon by měl přispět i s naší pomocí, řekněme, v procesu práce na něm k tomu, aby přidělování peněz na kinematografii bylo co nejtransparentnější. Jak všichni víme, řada tvůrců si dnes stěžuje na to, že dostávají jen někteří, ti vyvolení, někteří jsou zase na černé listině. Skutečně nikdy nelze dosáhnout toho, aby byly veřejné peníze rozdělovány zcela spravedlivě, ale myslím, že tento zákon může být i nástrojem k tomu, aby byly rozdělovány co nejspravedlivěji.
Když jsme tady projednávali novelu jednacího řádu, tak jsme řekli, že nebudeme definovat zákaz přílepků, protože je to obtížně pojmenovatelné, obtížně vydefinovatelné. Přesto existují nějaké definice dnes již v judikatuře Ústavního soudu, který se v řadě případů právě věcmi, které byly přilepeny k jinému zákonu, zabýval a celkem jednoznačně určil, kde je a kde není hranice přílepku. Já se domnívám, že by se dalo postupovat podle nového občanského zákoníku. Některé právní kanceláře soudí, že by se podle něj postupovat nedalo. To si myslím, že je opravdu přílepek. A pokud nám to nevrátí on, že to někdo dá k Ústavnímu soudu. Teď proti tomu nenamítám vůbec věcně, ale proti formě, která byla zvolena, a ještě ve druhém čtení.
Tak potom před panem kolegou Pilným, ale po faktických poznámkách.
Děkuji.
Děkuji panu ministru Mládkovi za faktickou poznámku.
Z hlediska čistoty legislativního procesu, z hlediska systému, z hlediska teorie má stoprocentní pravdu pan poslanec Benda. Já jeho názor podpořím. A vznese obvinění. Tomu já z lidského hlediska rozumím.
Tento závod by se dostal do struktury Ministerstva vnitra, a to z jednoho prostého důvodu. To je ta naše ambice, proč potřebujeme dořešit oddělení odštěpného závodu, který tam byl, který tam zbyl, abychom se dostali do situace právně komfortní, protože jsme minimálně už čelili několika žalobám v této věci. Proto děkuji kolegovi Stupčukovi. Otázka, jestli lze využít občanský zákoník - prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Bendovi. No, podle právních rozborů, které máme, nelze. My jsme dělali velice pečlivou analýzu a prostě tady nelze využít. Děkuji za tu debatu. Znovu říkám, dohoda s Ministerstvem financí nebyla ve věci pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, a proto i moje stanovisko bude negativní.
Děkuji panu ministrovi.
To je asi pravda. Vy budete mít odštěpeno podle zákona, který byl od začátku neplatný, protože byl neplatně schválen. To přece může nakonec i vás a vaše lidi dovést přesně tam, co popisoval pan ministr Kalousek, k trestnímu stíhání nějakých obskurních státních zástupců, kteří si vymyslí, že se jim nezdá tento postup.
Proto procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést. V současném znění zákona - a teď se vracím k tomu, proč já jsem tento pozměňovací návrh podával. V současném znění zákona o poštovních službách však neexistuje žádný nástroj, kterým by držiteli poštovní licence mohla být uhrazena úhrada daných částek. V tomto ohledu se domnívám, že značnou racionalitu tento pozměňovací návrh má.
Ale já jsem na hospodářském výboru hlasoval proti návrhu pana poslance Stupčuka. Některé argumenty tady už byly vysloveny i panem ministrem Mládkem. Je tady sněmovní tisk, který řeší tuto problematiku obecně, takže není žádný spěch. Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli to je přílepek, nebo ne, to případně samozřejmě bude řešit třeba Ústavní soud a s ním spojené komplikace. Co ten podnik bude dělat, jak bude hospodařit, jakou bude mít činnost a kdo ho bude financovat? Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale nejprve k té debatě. Tak v zásadě se shodujeme, že je to přílepek, ale předkladatel říká, že ho potřebuje. Tak si neříkejme, že tím něco urychlíme, protože ten legislativní proces zpomalíme tím, že Senát nám v případě přílepku ten návrh zákona vrátí. To přece je nápad mít nový státní podnik a využívat peníze na vysokorychlostní internet. Já si myslím, že ten materiál běhá i v připomínkovém řízení. A to jsou ty peníze na budování infrastruktury vysokorychlostního internetu. To tady zatím v té debatě nezaznělo, i když mnozí zainteresovaní to vědí a zatím o tom poměrně cudně mlčeli. Já tam upozorňuji na legislativní nejasnost v zákoně, která už platí, abych byl spravedlivý k panu ministru vnitra, nemá to souvislost se stávající navrženou změnou, kdy ten zákon uvádí "zpravidla zahrnuje poštovní podání". Jakou to má normativní povahu?
Děkuji.
My nemáme ambici brát privátu práci. My nemáme ambici vstupovat tam, kam si myslím, že stát vstupovat nemá. My třeba říkáme jednu zásadní věc, že od roku 2009 tady měl být registr pasivních sítí. Není tady koordinátor. Oni si prostě objednají kapacitu. Já si na to velice rád s vámi sednu. Ukážu vám celou strukturu, jak to probíhalo. Ale poslední, co chceme, je konkurovat trhu. To si myslím, že není úkolem státu.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Já jsem položil otázku. Ale myslím si, že to není tak jednoduché říkat, že in-house řešení je to, co chceme. A na to není dneska čas.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Ten přesně v téhle situaci stál. Docházelo k tomu, že byla výrazně omezována práva alternativních operátorů. Omlouvám se, je to jenom v rámci faktické poznámky k tomu, co tady bylo řečeno.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Dámy a pánové, já musím říci, že pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka podpořím. Je to opravdu obrovská suma.
Děkuji. V tento moment neeviduji již nikoho přihlášeného do rozpravy.
My se této otázce věnujeme velice dlouho a byli bychom rádi, aby poslanci detailně věděli, co nás k tomu vede. To není pravda! Privát bude muset investovat. To jsme chtěli zabezpečovat v rámci státního podniku. To je naše role. Naše role není bourat trh tam, kde funguje. Bohužel se kolem toho napsalo mnohé, řeklo mnohé. My tam přijdeme v plné síle a budeme naši pozici obhajovat. Beru ji jako věcnou. Poprosím ještě jednou o to, aby návrh pana Stupčuka byl podpořen, ale je to na vaší zralé úvaze, kolegyně a kolegové.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi před samotným hlasováním o pozměňovacích návrzích a novele zákona jako celku velice stručnou rekapitulaci. Garančním výborem byl určen hospodářský výbor a dále byla tato novela přidělena k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
V otevřené rozpravě žádám pana poslance Petra Kudelu, aby se ujal slova, protože je jediným přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, přeji krásný den. Sněmovní tisk 509, novela o poštovních službách, řeší postavení České pošty. Upravuje postavení České pošty, stabilizuje ji a já tento návrh vítám. Vítám i pozměňující návrhy. Podle mě se jedná o jasný přílepek. Cituji to z důvodové zprávy, kterou pan poslanec Stupčuk předložil. Proto se domnívám, že tento pozměňovací návrh je skutečně přílepkem. Hovořil jsem s ním, odůvodňoval mi, že Česká pošta má konkrétně jeden odštěpný závod, který by se měl z podniku České pošty vyčlenit. Chápu, že tento stav není dobrý.
Děkuji panu poslanci Kudelovi. Máme jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Přednostní právo pana zpravodaje a pana poslance Bendu přihlášeného v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Jsem subjektivně přesvědčen o tom, že se v pravém slova smyslu nejedná o přílepek. Obsahová souvislost je zjevná, protože Česká pošta je státní podnik. Takže z hlediska obsahového jsem přesvědčen, že se nemůže jednat o přílepek v pravém slova smyslu. Můžeme se tady opřít i o nějakou předchozí praxi. A existovala i v minulém období řada zákonů, který byly podobným způsobem přijímány. Byla to například i tak významná materie, jako sKarta, kdy do zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla vložena novela zákona o zaměstnanosti. To znamená, my tady harmonizujeme obecnou právní úpravu přeměn obchodních společností, odštěpením, rozštěpením, způsobem, kdy umožníme to samé, co umožňujeme dneska všem společnostem.
V tomto případě se navrhuje, aby držiteli poštovní licence byla tato platba z kompenzačního fondu uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím ČTÚ, a to do 90 dnů ode dne skončení prvního řízení vedeného za účelem vymožení platby na daný účet. Pozměňovací návrh hospodářského výboru přitom neuvádí ani odhad výše prostředků, které bude muset státní rozpočet v případě jejich přijetí uhradit.
Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za upřesnění.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?
Takže já bych navrhoval, aby garanční výbor byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Nyní se tedy s tímto návrhem vypořádáme hlasováním.
Já s tímto navrženým postupem také souhlasím.
Nyní se tedy hlasováním vypořádáme s návrhem pana poslance Procházky, aby garančním výborem byl školský výbor. Dříve než zahájím hlasování, znovu vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby garančním výborem tohoto tisku byl školský výbor. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 19. června tohoto roku na 29. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Není tomu tak. Pan zpravodaj ano.
Děkuji za slovo.
Máte slovo.
Děkuji. Zákon zároveň upravuje nové instituty umožňující efektivní odhalení zatajených či nezdaňovaných příjmů. Zejména jsem přesvědčen, že je chybou, že návrh zákona pouze respektuje standardní lhůtu pro stanovení daně podle daňového řádu, která činí tři roky, maximálně deset let. Tím je řečeno, že za zdaňovací období, za které lhůta pro stanovení daně již uplynula, nebude možné daň stanovit.